Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, zemědělský výbor tento materiál projednal a přijal usnesení k dotačním programům zemědělství pro rok 2018 poskytovaným podle zákona o zemědělství, kdy doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby dotační programy zemědělství pro rok 2018 schválila.
Zahajuji všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečné slovo? Vážené poslankyně a poslanci, ještě nehlasujeme. Já zahajuji hlasování teď. Kdo je proti? Usnesení bylo přijato.
Děkuji.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
Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Dámy a pánové, odpusťte, já vím, že je pozdě, ale přece jenom je to střednědobý výhled finančního hospodaření a měli bychom si o něm pár slov říct. Je tu ve Sněmovně, pokud vím, 125 nových poslanců a ti by si zasloužili jednu informaci. Ono to skutečně, když se to dodržuje, tak to svůj význam má veliký, protože se predikují nějaké výdaje na tři roky dopředu a nesmí se ty výdaje překročit, ani když se ekonomika vyvíjí hůře, než predikce příjmů předpokládá. Ale když se ekonomika vyvíjí lépe, než předpokládala predikce příjmů, tak ani tehdy proti vyšším příjmům nesmí být zvýšeny výdaje a ty vyšší příjmy jdou ve prospěch nižšího salda. To byl vždycky smysl výdajových limitů, proto byly zavedeny a svým způsobem to kopíruje i nová legislativa v rámci nového zákona o rozpočtové odpovědnosti. Problém je, že se ta vláda takhle taky musí chovat. Nemáme důvod si myslet, že se budete v následujících dvou až třech letech chovat jinak. Proto prostě nemůžeme brát to, co nám předkládáte, vůbec vážně. A já se divím paní ministryni, že když to tady předkládá, tak se tváří jako vážně, že ta čísla takhle budou ty tři roky. Ona samozřejmě taky ví, že nebudou. Před chvílí jste schválili doprovodným usnesením významnou prioritu celé Sněmovny, myslím si, že jsme pro to hlasovali všichni, o snaze navýšit platy v regionálním školství na 130 % průměrné mzdy. Paní ministryně férově uvedla, že v tom výhledu není zahrnut nárůst platů, že bude stanoven po sociální dohodě. Děkuji za pozornost.
Tváříme se tady všichni - vy, kteří tvoříte vládu, jak je to důležité, my jako opozice to budeme kritizovat, ale efekt je skutečně velmi nízký nebo velmi sporný. My jsme usilovali o to, abychom schválili ústavní většinou, abychom skutečně měli finanční ústavu a ne takový zákon, který nakonec z toho zbyl. Je to škoda, uvidíme. Rozumím tomu, že tam byl zatím nadpis Návrh programového prohlášení, tak uvidíme, jaký bude finální tvar. To je velká změna. Co se stalo s rozpočtovým výhledem, který byl stejně profesionálně uveden loni vaším předchůdcem? Pak se chci zeptat, z čeho pramení váš optimismus. Takže tady se inflační cíl opět nepovedlo splnit a my také občas našlapujeme velmi opatrně kolem České národní banky a myslím, že i Českou národní banku můžeme kritizovat. Zatím jsem tam našel jenom zvýšení výdajů. Říká se tomu nespotřebované výdaje tak pěkně nečesky, nesrozumitelně. Vznikly nám instituce dejme tomu z legitimních důvodů, ty důvody pominuly, ale instituce zůstaly. Zatím zveřejňované údaje o inflaci tomu nijak nenasvědčují.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.
Děkuji. Já jenom velmi stručnou reakci k onomu vyjádření o ratifikaci fiskálního kompaktu. Já na rozdíl od pana předsedy Stanjury jsem si tu ratifikaci vždycky přál, ale přál jsem si ji bez výjimek. Jedna hlava se týká strukturálního deficitu, druhá hlava se týká výše dluhu a s výjimkami těchto dvou hlav tam zůstávají jenom absolutně prázdné floskule. Já jsem rád, že dnes je tu úplně jiná ODS, která už ty fondy nechce.
Nemáme další faktickou poznámku. Je ještě někdo, kdo se hlásí do všeobecné rozpravy? Pokud ne, všeobecnou rozpravu končím. Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Ano, do podrobné rozpravy se hlásí paní zpravodajka. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji. Paní ministryně v podrobné rozpravě? Tak já končím podrobnou rozpravu. A závěrečné slovo. Paní zpravodajka asi nechce vystoupit.
Budu reagovat na vznesené dotazy. Ano, je to výhled, je to střednědobý výhled a je jasné, že každá vláda potom upravuje konkrétní rozpočet podle svých priorit. Bylo to takto stanoveno na základě vládních priorit. A samozřejmě i tato vláda bude jednat o svých prioritách.
Děkuji panu poslanci Ivanu Bartošovi. Končím všeobecnou rozpravu. Takže přistoupíme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy nikoho nemáme. Končím podrobnou rozpravu. Tento materiál uvede ministr zemědělství Jiří Milek.
Děkuji za pozornost a žádám o schválení tohoto návrhu.
Tak já děkuji panu ministrovi.
Děkuji, pane předsedající. Tolik usnesení zemědělského výboru.
Děkuji, pane poslanče. Posaďte se ke stolku zpravodaje. A já zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí někdo? Nikdo se nehlásí. Končím všeobecnou rozpravu. Zeptám se, jestli má předkladatel nebo navrhovatel zájem o závěrečné slovo. Ukončuji tedy všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo? Takže končím podrobnou rozpravu.
No my už jsme tady dlouho. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny Takže toto druhé kolo voleb bude nutné opakovat za standardních podmínek a já mám avizováno, že k věci vystoupí pan předseda Stanjura, kterému tímto dávám slovo. Já vám děkuji. Je to procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat bezprostředně. Kdo je proti? Já přerušuji bod číslo 22 do 6. schůze Poslanecké sněmovny. Otevírám bod číslo
Děkuji za pozornost.
Nyní pan předseda Stanjura. S tímto návrhem samozřejmě naložíme jediným možným demokratickým způsobem. Necháme o něm hlasovat. Tento návrh byl přijat.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi - já chápu, že všichni očekáváte poděkování za práci. Jeden, náš člen, Zdeněk Ondráček, je doma a není mu do zpěvu. Jak byl mladý, tak plnil rozkaz. Prostě ti, co to zorganizovali venku, by se měli stydět!
Já nebudu říkat, že jsem nechtěl vystupovat. Chtěl jsem vystupovat, protože chci poděkovat panu poslanci Nacherovi, že to skutečně vysvětluje. Tak já chci znovu opakovat - teď má tu výjimečnou možnost. Návrh zákona o státním rozpočtu lze buď předělat, anebo schválit a novelizovat. Novelizovat se dá i několikrát. Protože to bude rozpočet mnohem lepší než ten, který se dnes řada z vás chystá schválit. Ale jestli tu novelu nenavrhne, tak prosím pěkně jenom kecá.
Děkuji. Dobré odpoledne.
Dobrý den, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážená vládo. Tak to jste právě klesl na úroveň pana Okamury, který říkal to samé, a není to pravda.
Děkuji za slovo, za ten malý prostor. Chtěl jsem oznámit výsledky voleb, byť už do médií jsme tu informaci poslali. My jsme tedy provedli tři volby. A bylo to druhé kolo. U další volby bylo odevzdáno o něco více, 191 hlasovacích lístků, takže kvorum nutné pro zvolení bylo 96 a paní poslankyně Kateřina Valachová ve volbě předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky získala 148 hlasů a byla tedy zvolena předsedkyní této komise. A co se týká, kolegyně, kolegové, té třetí volby, Pavla Golasowská 50 hlasů a pan poslanec Lubomír Volný 25 hlasů. V souladu s volebním řádem tedy do druhého kola, bude druhé kolo, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, Lukáš Černohorský a Pavla Golasowská. A teď vás chci moc poprosit o vaši pozornost. Já vám to i ukážu. Já už to čtyři roky trpělivě opakuji, budu to opakovat i dál. Takže bohužel zrovna tady u té volby zbytečně se posouváme do druhého kola kvůli devíti lístkům, které byly kolegyněmi a kolegy špatně označené. Tak na to jsem vás chtěl upozornit a moc vás o to poprosit. Avizuji, že možná pokud by si některý z klubů vyžádal před finálním hlasováním o rozpočtu pauzu na jednání klubu, tak bychom se mohli domluvit na deseti minutách na vydání lístků a mohli bychom tedy v této chvíli ještě to druhé kolo zorganizovat. Ale to avizuji, nechám na vás.
Pane předsedo, možná to zvládneme dohodnout se takto: Já mám avizováno, že klub ANO si přeje po skončení rozpravy půl hodiny pauzu. Šlo by to vyřešit tím, že bychom tu pauzu dali 40 minut a 10 minut z toho bychom věnovali druhému kolu voleb. Výborně.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já se domnívám, že jsem tady dneska špatně slyšel pana předsedu volební komise kolegu Kolovratníka, když říkal, že výsledek se dozvěděli novináři dřív než plénum Poslanecké sněmovny. Já se tedy strašně omlouvám, že tady zdržuji, ale toto není plénum novinářské obce. Jestli mají nějaké plénum, tak tam ať si říkají, co chtějí, ať to dávají do médií, kdy chtějí, jak chtějí. Moc prosím, aby se toto tady neopakovalo, protože opravdu je to nešvar, který poslední dobou bohužel zažíváme na všech úrovních.
Fakticky pan poslanec Juránek a potom ještě jedna faktická od pana předsedy Bartoška.
Já si také dovolím obrátit se prostřednictvím předsedajícího na předsedu volebního výboru.
Teď pan předseda Bartošek fakticky a potom fakticky pan předseda volební komise.
Všechny zásadní argumenty zazněly v předchozí volbě. Nemá smysl opakovat to, co zde zaznělo. Já jenom těm z vás, kteří jste podpořili člověka, který aktivně bránil totalitní režim, tak si pusťte o Vánocích pohádku Obušku, z pytle ven!
Já s tím souhlasím. Beru to tak, že ve chvíli, kdy je sečteno a je podepsán protokol, kdy celá komise podepíše protokol, že ta volba je uzavřena. Já za sebe s tím souhlasím a určitě je to správně, ale prosím lidsky, kolegové, zase pochopte, je nás téměř 20 v té volební komisi a já nemohu zakazovat členům, aby odevzdávali mobily nebo abychom z toho dělali něco tajného.
On tady zdůvodňoval položky, které našel ve státním rozpočtu. Takže nechávám hlasovat.
Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Opět z Ministerstva práce na kapitolu státního dluhu.
Další návrh. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Je to opět z kapitoly Ministerstva vnitra, a to povinné pojistné placené zaměstnavatelem na kapitolu státní dluh, ukazatel obsluha státního dluhu.
Děkuji vám. Další návrh.
Je to z Ministerstva životního prostředí, ukazatel ochrana klimatu a ovzduší, na státní dluh, obsluha státního dluhu.
Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Další návrh.
Omlouvám se. Vynechala jsem B31 - kolega Stanjura, což je Ministerstvo pro místní rozvoj, snížit výdaje kapitoly v ukazateli podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu a ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch ve prospěch kapitoly 396 Státní dluh, ukazatel obsluha státního dluhu.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti?
Podle mého není ani argument, že ten rozpočet může dopadnout na konci roku lépe, jako to bylo třeba v minulém roce. To podle mého názoru ukazuje jenom neschopnost Ministerstva financí a ministra financí připravit realistický rozpočet, když se plán na začátku roku tak diametrálně odlišuje od samotného výsledku. Ale nejde jenom o deficit jako takový. Bude dál bobtnat stát. Příjmová strana oproti loňskému rozpočtu naroste, nebo plánuje narůst o 53 mld. korun. Radost nemůžeme mít, ani když se podíváme na jednotlivé typy výdajů. Spolu s tzv. kvazimandatorními výdaji bude tento balík výdajů, se kterými není možné cokoliv dělat, činit čtyři pětiny rozpočtových výdajů. Čili pouze s jednou pětinou rozpočtových výdajů může vláda dělat aktivní fiskální politiku podle svého zvážení. Ty čtyři roky jsme prohospodařili a díky tomu máme před sebou rozpočet takový, jaký máme. Bohužel na rozdíl od mandatorních výdajů klesají investice. To je méně, než dokázala proinvestovat pravicová vláda v době ekonomické krize. Čili řeči o tom, že předchozí vláda investovala nebo že ta budoucí vláda chce investovat, jsou skutečně jenom řečmi. Růst sociálních výdajů je dokonce větší než očekávaný růst hrubého domácího produktu. Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který podal formálně pan kolega poslanec Volný. Chtěli jsme jít cestou, aby tady nevzniklo 20 konkurenčních návrhů, které by se, v uvozovkách, vystřílely navzájem, a nemuselo by projít nic. Tak jsme poprosili pana náměstka financí, aby připravil kompromisní návrh, který by v první fázi přinášel sociálním službám kolem té miliardy a půl, a poté by se to řešilo v průběhu roku. Pro mě je to nepochopitelné chování, nerozumím tomu, a bohužel Poslanecká sněmovna, potažmo rozpočtový výbor musí opravovat takového fatální selhání naší současné vlády. Poslední věc, ke které se chci vyjádřit, je, čí to vlastně rozpočet je. Mě to velmi pobavilo, když jsem slyšel nového pana premiéra, který říkal, že to vlastně není jeho rozpočet. Já si velmi dobře pamatuji, že to je jeho rozpočet, je to jeho návrh.
A za chvíli uvidíme, zda to myslíte vážně, zda to tato vláda myslí vážně. My jsme to udělali za vás, 28 miliard jsme našli. Ale jestli to chápu dobře, tak ten rozpočet chtějí jenom sociální demokraté a KDU.